Děkuji panu poslanci Farskému, to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Paní ministryně, já jsem vás nechtěl odradit, ale máte možnost ještě závěrečného slova. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Tak paní navrhovatelka. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já jsem se tím nikdy netajila. V našich tabulkách, v našich podkladech je všude napsáno, kdo podal pozměňovací návrh. Z těch 365 zhruba Ministerstvo pro místní rozvoj dodalo zhruba stovku pozměňovacích návrhů, které jsou především formálního charakteru, a tady také jde o to, že jsme napravovali nějaké chyby z Legislativní rady vlády, protože to samozřejmě bylo ve spolupráci se všemi. Stačily ty, nemusely být přijaty. My vám navrhujeme, aby přijaty byly, výbor je schválil a my jsme za to velmi rádi. Co se týká reakcí na prováděcí předpisy a metodiky. Prováděcí předpisy byly vládě se zákonem předány a ty prováděčky prošly již v připomínkovém řízení a v tuto chvíli budou na Legislativní radě vlády. Dotaz také byl na metodiky. My nebudeme psát jednu metodiku, protože ten zákon je tak náročný, že jich budeme psát několik, a samozřejmě ty půjdou v nejbližší době do připomínkového řízení. Nemůžu než ještě reagovat na poslední věc. Trochu se tady chytáme za slova ohledně poslaneckého návrhu, ohledně střetu zájmů. Chtěla bych říct, že slovo taxativní znamená úplný výčet. Již ve druhém čtení jsem jasně sdělila, aby další opatření byla přijímána, pokud nepřekračují rámec nezbytnosti. To říkají ty rozsudky, ten rozsudek Soudního dvora Evropské unie. Jde tedy o to, že nelze automaticky předjímat existenci střetu zájmů. Ten zákon transponuje tři evropské směrnice, ty směrnice jsou enormně náročné. Musím říci, a chci to tady deklarovat, vím, že se to všude objeví, a budu za to jenom ráda, že já osobně za tímto zákonem stojím.
Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje.
Čeká nás celkem náročná procedura, protože řada těch návrhů jsou proti sobě, vylučují se, ta procedura se větví. Proto navrhnu následující postup po dohodě s garanty z jednotlivých klubů. Takže tolik ve stručnosti ode mne v tuto chvíli.
S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. To skutečně bude v proceduře, hned se k ní vzápětí dostaneme.
Dobře, čili na začátku budeme hlasovat...
Prosím, pouze dvě minuty.
Pane ministře Dienstbiere, pane předsedo vlády, možná návrh TOP 09 není dokonalý. Ale pak se ptám, proč vy jako členové sociální demokracie, proč vy, jako členové KDU-ČSL, jste za celou tu dobu nepředložili jiný, účinnější návrh. Nebo vám to snad opravdu nevadí?
A potom pan poslanec Gabal. Prosím.
Ale dobře, je to koaliční partner. Já se ptám: tak jaké návrhy vaše politická strana, pane ministře, v tomto předkládá? Já jsem tady do dneška žádný konkrétní návrh neviděl. Nepřišel žádný. No pane ministře, každé pravidlo, které se tady zavede, se dá přece nějakým způsobem obejít. Já jsem nechápal, kam směřuje vaše připomínka, jak by ten návrh tedy měl vypadat, abyste ho vy podporovali. Já si myslím, že to je jenom pokrytectví, jak se chcete zbavit toho, abyste pro tento návrh mohli hlasovat, protože...
Já jsem samozřejmě neměl Agrofert. Ale prostě čistě z etických důvodů jsem po ukončení zakázek propustil lidi a ukončil jsem činnost. Jestliže není přítomna ta etická dimenze na straně toho, koho se to týká, pak musí být zákon.
Ale je potřeba se bavit tedy o takovém řešení, které doopravdy přispěje ke střetu zájmů. On dokonce ani Andrej Babiš nepopírá střet zájmů. On říká, že se s tím denně probouzí, takže to ani není předmětem sporu. Myslím si, že k této debatě se dostaneme, ale že to správné místo není zákon o veřejných zakázkách. A teď se doopravdy nechci bavit o tom, jestli to je, nebo není v souladu s evropským právem. Je to závažný problém, musíme se jím zabývat, ale myslím si, že to teď neřešíme na správném místě a správným způsobem. Střet zájmů, mediální zákony budou tím místem, kde se o takovéto úpravě máme bavit. Takže ne tady. V jiných právních předpisech nepochybně ta debata vedena může být spíše než na tomto místě. A já jsem se vyjadřoval k tomu, že ten konkrétní návrh, který je tady předložen, vlastně ve skutečnosti nic nevyřeší.
Já se nechci pouštět do právních kliček, do jaké míry ten převod na partnerku by vůbec byl legální a v souladu. Protože v pondělí jsem se vsadil o to, jak to bude probíhat. Že sociální demokracie se bude být v prsa, bude několik dní říkat, že to udělá, že tentokrát ten konflikt zájmů oddělá, a nakonec se zase podělá. Což se stalo. A teď se soustředíte na ten konflikt zájmů a zase budete hrdinně říkat, jak to vyřešíte systémově a komplexně v tom konfliktu zájmů, který tady budete obhajovat. No a jak to dopadne? Poděláte se zase, jako jste se v minulosti podělali už desetkrát. Já vám to nevyčítám, je to politika.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych reagovala na slova pana ministra Dienstbiera, která bych chtěla označit jako fňukání. Kdykoli vládní koalice přijme špatný zákon, který má dopady ať už na obyčejné lidi, nebo na obce, nebo na kohokoli z této republiky, reaguje na to opozice tím, že návrhy špatné kritizuje a předloží nápravu vadných ustanovení či novelu. A náhle se ozývají ministři vládní koalice či poslanci, že opoziční návrhy jsou populistické, nebo že se chce opozice zviditelnit.
Opravdu udivuje ta lehkost, jak člen české vlády autoritativně říká, že něco je či není v rozporu s evropským právem. Já jsem jenom citoval z toho rozhodnutí. Říkal jsem, že pokud by se to někomu nelíbilo, může podat podání a někdo bude posuzovat, jestli je to nad rámec toho, aby soutěže byly transparentní, nebo není. A nebudu to já ani žádný opoziční poslanec, který by to posuzoval možná s podezřením, že je to subjektivní. Ale úplně stejně, když se vrátím k jiné kauze, která v těchto dnech plní stránky tisku, tak přece lidé, kteří pracují na Ministerstvu financí, budou posuzovat, zda v jiném případě nedošlo k porušení dotačních pravidel, a nikdo v tom střet zájmů nevidí. Tak není to dvojí přístup? Neměli bychom zrušit i tohle, aby to tak nebylo? Já nic takového nenavrhuji. Nicméně souhlasím s tím, co říkal premiér.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Říkáte, že je to výborně připravené. A jsem zvědav, kolik z nás, až budeme hlasovat, bude přesně vědět, o čem hlasuje. Já pak mám k proceduře jeden dotaz, ale to si nechám až na okamžik schvalování procedury, abych nezatěžoval obecnou rozpravu.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Zaujala mě ta fakta, která tady uváděl. Ale já bych to ještě posunul kousek dál o tom, jak je to vlastně dobře připraveno. Kdyby paní ministryně mohla odpovědět. Ale ke kolika má kladné stanovisko. Pro mě to bude opravdu velké vodítko pro to, abych si udělal obrázek o tom, jestli ta původní materie byla dobrá nebo proč se musela tolik měnit. Tím nikam neútočím.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Původní vládní návrh zavádí výjimku pro právní služby. Aby se právní služby nemusely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Já vím, že to vysoutěžení je složitější, ale myslím si, že i pokud obecně nebude veřejná soutěž na právní zakázky, tak to povede ke zvýšení ceny právních služeb. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Posledním zatím řádně přihlášeným je pan poslanec Lukáš Pleticha.
Zahajuji hlasování, táži se kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Stanovisko doporučující.
Návrh byl přijat. Můžete pokračovat.
Stanovisko souhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování s pořadovým číslem 163, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců. Je to hlasování s pořadovým číslem 164, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 165, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 166, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat. Je to hlasování s pořadovým číslem 167, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
Nyní jdeme na pozměňovací návrh O16, který se týká zákazu předběžného opatření.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců.
Ano, to je pravda. To je pravda, ale nejsem si vůbec jista, že vy jako koaliční partneři, že voliči ANO věděli, že Andrej Babiš bude s takovou vehemencí své ekonomické zájmy díky své pozici prosazovat. To přece nikdo nevěděl! A znepokojeni byste s tím měli být především vy a především vy, koaliční partneři ANO.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Sklenák, po něm pan poslanec Schwarzenberg.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale nikoliv, že ho budete takto dehonestovat. Nezlobte se na mě, ale musel jsem tuto věc konstatovat. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Hegerovi.
Děkuji za slovo. Podobně se vyjadřovali i další sociální demokraté. Prostě to není pravda.
Děkuji panu předsedovi Sklenákovi.
Já si myslím, že pan kolega Plíšek to nebude, protože je samozřejmě ve střetu zájmů, když ten zákon navrhuje.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Děkuji panu poslanci Foldynovi.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Můžete pokračovat.
Nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžete pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.
Je tomu tak.
Než přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, eviduji dvě přednostní práva. Takže nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Dámy a pánové, promiňte, já si uvědomuji ten čas, takže mluvil bych asi déle. Chtěli jsme si vzít přestávku. Budu velmi stručný ve dvou bodech. Pan poslanec Plíšek se vás dnes zeptal, zda pokládáte za správné, že ten, kdo spravuje veřejné peníze, si smí o ty veřejné peníze také říkat pro svůj soukromý zájem a pro svůj soukromý zisk. Vždyť si to zaslouží. Vždyť za nás pracuje, za nás za všechny, za lidi, co by si nenahrabal? My s tím zásadně nesouhlasíme a je to jeden z důvodů, proč nemůžeme podpořit tento návrh zákona. Pak těch důvodů je ještě šest. A já fakt nechci zdržovat, tak řeknu jeden jediný. A teď bych mohl ještě pokračovat. Jste vláda systémové korupce. Jste vláda nemravné dohody, že tady budou prosazovány socialistické programové priority za to, že Agrofert si nahrabe. A to se promítlo do tohoto návrhu zákona. To je důvod, proč tento návrh zákona TOP 09 nemůže podpořit, protože nemůže podpořit systémovou a na zákon povýšenou krádež!
Kvalita má přednost před rychlostí. Požádám o přestávku na jednání klubu. Stovky pozměňujících návrhů.
Jde nám o to, aby uchazeči zadávali podle zákona a hlavně, hlavně aby nedělali tolik chyb jako u stávajících novel. Tento zákon Ministerstvo pro místní rozvoj nepřipravilo kvůli evropským dotacím, nepřipravovalo kvůli evropským dotacím. Ten zákon připravujeme, aby se veřejné peníze daly zadávat nejenom kvůli dotacím, ale celkově v celé České republice, to znamená pro stavebnictví, ale ne kvůli evropským dotacím. Je to jeho součástí a po schválení zákona samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj jako národní orgán pro koordinaci i přizpůsobí naše metodické pokyny novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Já bych vám chtěla říci, že po schválení tohoto zákona nás čeká veliká osvěta právě pro veřejné zadavatele a pro všechny uchazeče. Jsou tam novinky, o kterých toto třetí čtení vůbec není, a nebavíme se o tom. Je to na nás a my jsme připraveni to opravdu již spustit. Jenom velice stručně ohledně rakouského modelu, který zde byl zmíněn. V Rakousku je tato věc řešena v zákoně o střetu zájmů a není to zákon o veřejných zakázkách. To je jenom naše rychlá reakce k tomu, co zde padlo na základě právní analýzy. Já některé z nich považuji za velice klíčové, důležité a děkuji vám za ně. Není to tak, že jsme připravili zákon a chceme ho prosadit, jak jsme ho dali. Nicméně prosím, cílem tohoto zákona není řešit střet zájmů člena vlády. Cílem tohoto zákona je zkultivovat veřejné prostředí v rámci zadavatelů a uchazečů v celé České republice.
Já vám také děkuji, paní ministryně. Přeji pěkné dopoledne.
Tak já jenom krátce v reakci na paní ministryni. Takže to jenom na upřesnění, aby bylo jasné, že toto pravidlo v Rakousku platí. Týká se veřejných zakázek členů vlády a je upraveno v určitém zákoně, ale asi není úplně důležité, ve kterém, ale že se to týká veřejných zakázek firem člena vlády.
Já vám také děkuji.
Nejdřív řeknu, s čím jsem se přihlásil, a pak budu reagovat na tu předchozí debatu. Proč to říkám?